Takže vidíte, že se nemusíte zas tolik něčeho bát, protože v podstatě my dáváme prostor nejenom občanům, ale dáváme prostor i vám, i vám poslancům, kteří nechcete zákon o referendu, abyste nezůstali stranou. To znamená, píšeme tady, jasně navrhuji, že k podání návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny přítomných senátorů. To znamená, o co jde? Ne, ne, to jsem neříkal, tak to není, jo? Takže kdo poslouchal dobře, tak ví, jak jsem to přesně myslel a o čem hovořím. Stejně ve finále v tom referendu rozhodnou občané. Takže to vůbec nevadí, proto jsme to tam taky dali, určitě, když někdo má dojem, že je potřeba referendum, a já si myslím, že právě vláda, která by uvažovala demokraticky, což není ovšem Fialova vláda, tak u takto závažné otázky bych čekal, že vy jako vláda sami od sebe vyvoláte - byť třeba jednorázové - referendum, jako tomu bylo u vstupu České republiky do EU. No ale vás to ani nenapadá. A já se u toho samozřejmě musím ještě zastavit, protože ona to není žádná legrace, co vy tady předvádíte.
Tento princip má být nyní mimo jiné úplně zbourán. Co má obsahovat v minulém týdnu navržený nový mechanismus povinné solidarity? Povinné solidarity! Nikdy jsem neslyšel, že solidarita je povinná. Solidarita by měla být dobrovolná. A my bohužel si na ni budeme muset asi půjčovat, což je vpravdě orwellovský termín: povinná solidarita. Zapamatujte si to. Takže nejde tak docela o konec migračních kvót. Je fakt, že povinnou... Tak jak nám říká pan ministr Rakušan. Takže když nebudeme mít peníze nebo odmítnou naše kapacity nebo nasazování personálu, tak budeme muset přijmout migranty. Protože jsme se tomu bránili. Roky jsme se tomu bránili, dělali jsme všechno pro to, abychom tady neměli muslimské imigranty. Takže tím, že jsme se bránili a nemáme tady téměř nikoho, tak přichází doba, kdy nám to Evropská unie nařídí anebo budeme muset po nějaké době pěkně platit. Mimochodem, zděšení budí i to, že tyto finanční příspěvky nebudou směřovat k zemím zasaženým nejvíce ilegální imigrací, ale do speciálně vytvořeného fondu, který bude spravovat Evropská komise. Použijí se na různou podporu další imigrace? Co se s nimi bude dít? To nikdo z nás neví. V návrhu rovněž figuruje termín kompenzace převzetím odpovědnosti jakožto druhostupňové solidární opatření ve prospěch členských států využívajících tuto solidaritu. To má znamenat, že přispívající členský stát, například Česká republika, převezme odpovědnost za posouzení žádosti o azyl osob, které by za normálních přirozených okolností a za současného právního stavu podléhaly předání do odpovědného členského státu dle zmíněných Dublinských dohod, tedy do toho, do kterého vstoupily jako první. To znamená 30 000 je minimum. Zastánci této nové migrační dohody říkají, že jde o férový, korektní a vyvážený text, který nám zachovává možnost volby. Ano, zde musím souhlasit, ona povinná solidarita je, metaforicky řečeno, volbou, tedy jakýmsi výběrem mezi smrtí oběšením, zastřelením nebo na elektrickém křesle. To znamená, můžete si vybrat ze všech špatných řešení. Tolik zatím k obsahu dohody, která je pro naši zemi jednoznačně nevýhodná a škodlivá. Teď k jejím dalším souvislostem, respektive k důležitým souvislostem naší podpory této dohodě, k hlasování ministra Rakušana pro tuto dohodu. Maďarsko a Polsko byly proti a Slovensko se zdrželo. Takže pan Rakušan zvedl ruku a říká: Jasně, pojďte, my jsme připraveni na povinnou solidaritu. Je to tedy zcela jistě z naší strany zrada na společném postupu a na strategii spolupráce zemí Visegrádské čtyřky, která je naším výsostným národním zájmem a základem jakékoliv představitelné rezistence, tedy odolnosti, vůči šíleným závazným legislativním opatřením Evropské komise a Evropské unie, ať už se týkají Green Dealu, nebo čehokoliv jiného. Anebo i z dlouhodobého strategického hlediska, protože partneři z Visegrádské čtyřky si poté, co je tato současná česká vláda několikrát zradila, napříště důkladně rozmyslí, zda nás v orgánech Evropské unie svým hlasováním podpoří, a to v budoucnu budeme potřebovat. No, já myslím, že asi nepodpoří. Je to ze strany vlády Petra Fialy škodlivá a krátkozraká politika. Slovenský ministr vnitra Ivan Šimko, který se při hlasování o dohodě zdržel, mimo jiné prohlásil, že pro Slovensko jsou některá její ustanovení těžko akceptovatelná a politicky neprůchodná, a to i po úpravách textu. Polský ministr vnitra Bartosz Grodecki k dohodě prohlásil, tedy k migračnímu paktu, že Polsko odmítá platit pokuty za to, že hromadně nedováží do Evropy migranty.
Takže teď už máme tisky prostě s trojmístnými čísly a tady to je osmička. A to potom, abyste politicky ovládli Českou televizi, to znamená, aby se změnilo složení rad České televize tak, aby to bylo na stranu vládní pětikoalice. Nechceme tady cizí základny, cizí vojáky a je to právě... Ale to Fialova vláda schválně nechce udělat. Je to opravdu neuvěřitelná arogance, ale prostě je to bohužel tak. Je to tak. A my tady teď bojujeme za to, aby to nebylo o nás bez nás. Tak pojďme dál. Takže to je můj první návrh. Roztočili jste takovou spirálu prostě kvůli vaší nekompetentnosti a neschopnosti, takže Česká republika se samozřejmě... Ale to mluvím o té ekonomice. Takže samozřejmě ten by měl skončit, ale jako samozřejmě celá odpovědnost jde za premiérem z ODS, že jo? Protože ten mu to odsouhlasil, tyhlety věci. Takže prostě to je s plným vědomím samozřejmě Fialovy vlády. A hlavně, že vládní koalice přelepuje tramvaj na ukrajinské vlajky v Praze. Takže my zakotvujeme tu zásadu můj dům, můj hrad. Já nevím, proč se tomuto zákonu bráníte? Protože já si pamatuju, že v předminulém volebním období byl tento náš zákon zamítnut tady ve Sněmovně. Byl zamítnut. Byl zamítnut. Já jsem tam samozřejmě byl. No a proč o tom hovořím? A samozřejmě občané se obávají, že se můžou stát terčem útoku. To je prostě jasné a já jejich obavy samozřejmě sdílím. Tato smlouva zavádí volný režim příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoliv movitých věcí a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. Smlouva je pro Českou republiku jednoznačně nevýhodná. A proč o tom tady hovořím? Samozřejmě znovu zopakuji, že je to z toho důvodu, že tady Fialova vláda teď předkládá dneska k souhlasu Parlamentu tuhletu smlouvu a my si prostě myslíme, že by na to mělo být vyvolané referendum a že by občané se měli k tomu závazně vyjádřit. Takže se vrátím k tomu našemu návrhu zákona o referendu. Je to tam přímo jako podmínka samozřejmě. Tak je to logické, protože když si občané sesbírají podpisy, tak samozřejmě to tam přímo explicitně píšeme, aby samozřejmě ten návrh obsahoval tu konkrétní otázku nebo otázky. Samozřejmě teď by se pozorný posluchač mohl ptát, komu se tedy ten návrh na konání referenda vlastně má podat? No a to tady samozřejmě specifikujeme v tom bodě 4, toho našeho návrhu zákona, kde jasně píšu, že návrh na konání referenda se podává prezidentu republiky. My tady prostě nechceme cizí základny. To je jasné stanovisko SPD. To je prostě vrchol, jo, úplně. Stačí se podívat na ten iPhone. Já myslím, že opravdu ti si ho poslechli a museli si říkat, jací diletanti to tady vedou? Ale já mám času dost. No tak to už jsem říkal. Tak pojďme dál, ať se posuneme, protože ještě samozřejmě zdaleka nejsem v závěru. To už jsem tady komentoval široce. Ale taková je prostě realita. No, bohužel. To je správné. Protože Fialova vládní pětikoalice schválila smlouvu o vojenské přítomnosti USA v České republice. A dnes odpoledne, dneska chcete projednávat tuto smlouvu ve Sněmovně. A hnutí SPD říká jasné ne cizím základnám a vojákům na našem území, zatímco Fialova vládní pětikoalice chce na našem území americké vojáky a základny. O migraci, o migračním paktu. Aha, tak to se omlouvám. Ale ten migrační pakt je taky nějaká mezinárodní záležitost. Takže v každém případě by bylo dobré, kdybychom společně prohlasovali ten zákon o referendu a kdyby se k nám přidali třeba Piráti. Tak to se omlouvám.
Shodou okolností je to stejný antibabišovský Deník N a titulek je: Babiš. Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet. Solidarita nemůže být povinná. Podstata nového návrhu migrační politiky EU je nesmyslná. Tak jak mi může říkat Rakušan, že má stejnou pozici, když já jsem to odmítal? Odmítal jsem to. Měl mandát úplně jiný, s námi to nemá nic společného. My jsme nikdy nechtěli a nikdy nesouhlasili s tím, aby zkrátka došlo k tomuto pozvání. A víte, o čem to bylo, paní ministryně? Ty lodě se měly jmenovat Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko a měla je dostat libyjská stráž, aby bojovala proti těm pašerákům. Vždyť znovu opakuji, že je to zločin! Zločin! Je to organizovaný zločin. A na druhé straně sedí někdo v autě s espézetkou německou nebo rakouskou, pašerák, a ten je potom odveze do Německa nebo někam. Takže i naši v tom jedou. Je to organizovaný zločin. Je to zločin. Takže my jsme tohle dělali a teď pan Rakušan to mixuje a říká ano, toto máme společné. Ale vy to neplníte, ten program! Ale to, že jste akceptovali tohle, je to pozvánka, je to problém a my zásadně s tím nesouhlasíme. Zvýšilo se násilí. Ano, Magdalena Anderson. Zkrátka to nezvládl. V bruselských kruzích vždycky říkali: Řecko umí nejlépe podojit bruselskou krávu. Více než celý svět možná, na které brali dotace. Já si ještě tady najdu, co říkal ten Morawiecki na té tiskovce. Takže ještě jednou. Ale k Břeclavi se ještě dostanu. Říká: V Polsku jsme si zažili migrační vlnu, kterou vyvolalo Rusko a Bělorusko uměle. Ano. A my také. Pomoc jsme dostali 100 eur na migranta. Takže Poláci nedostali téměř nic a vy jste také nedostali nic. Takže nic jsme nedostali, měli jste předsednictví. Pan premiér zkrátka musí být agresivní. Musí bojovat. Já vím, že jemu to není, že on spíš tam vystupuje monotónně a bojí se něco říct, ale musí bojovat za naše zájmy. Je neuvěřitelné, jak fungují ta média, ne? Když jsem byl v debatě s panem premiérem, tak jsem se ho ptal, kolik stála Ukrajina. Ale to není nic proti Ukrajině. A chápu, že pan premiér to nechce říct, kolik vlastně, jaký je to dopad.
Náš návrh zákona vychází z přirozeného práva i z ústavního principu, že suverénem v České republice, jako i v každé demokracii, jsou občané, kteří buď svou moc delegují na své zástupce, nebo ji vykonávají přímo. Legitimní mandát je jako legitimní dar. Je možné ho darovat pouze dobrovolně. A dobrovolnost znamená, že občan musí mít možnost mandát nedarovat, ale zvolit si možnost přímo rozhodnout prostřednictvím referenda. Rozhodnutí v referendu je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasujících, jestliže se zároveň referenda zúčastnilo alespoň 20 % občanů České republiky oprávněných v referendu hlasovat. A to ještě sami sebe se tady snažíte nazývat demokraty, a přitom je to přesně naopak. Legislativní referendum je zakotveno v čl. 11 francouzské ústavy. Tento článek umožňuje prezidentu republiky na návrh vlády nebo na společný návrh obou komor parlamentu předložit občanům návrh zákona. Lze jej vyhlásit na základě iniciativy pětiny členů parlamentu, která musí být podpořena desetinou voličů zapsaných na seznamech voličů. Tato iniciativa má formu návrhu zákona a nesmí derogovat ustanovení právního předpisu v době jednoho roku od jeho vyhlášení. Dále přezkoumává rozpor s francouzskou ústavou. O těchto otázkách ústavní rada rozhoduje odůvodněným rozhodnutím. Začátek období sběru podpisů voličů je stanoveno do měsíce od zveřejnění rozhodnutí ústavní rady o splnění podmínek referenda. Zpětvzetí podpisu není možné. Změna francouzské ústavy může být iniciována prezidentem republiky na návrh předsedy vlády nebo členy parlamentu. Nicméně vypsání referenda se nevyžaduje v případě, když prezident návrh předloží na společném zasedání obou komor parlamentu a získá třípětinovou většinu odevzdaných hlasů. Ostatně, jak jsem říkal, tak tuším, že Česká republika je poslední zemí v EU, která nemá žádný zákon o referendu, tedy když nemluvím o krajských referendech, mluvím o celostátních referendech pochopitelně. Takže pokud zemský sněm do dvou měsíců lidové žádosti nevyhoví, koná se ve lhůtě dalších tří měsíců lidové rozhodnutí. Zemský sněm může žádost prohlásit za vyřízenou, i když přijme žádost v pozměněné formě, která stále odpovídá základnímu smyslu žádosti. Pokud zemský sněm žádost odmítl, může k lidovému hlasování připojit vlastní konkurenční návrh. Návrh je v lidovém rozhodnutí přijat, pokud s ním souhlasí prostá většina, která však zároveň musí představovat alespoň jednu čtvrtinu všech oprávněných voličů. Takže to jsme se krátce podívali na to, jakým způsobem mají upravený zákon o referendu v prvních dvou... To je prostě šílený. V Rakousku je lidové hlasování, tedy referendum, rozsáhleji upraveno i na spolkové úrovni. Obligatorní lidové hlasování se koná také v případě odvolání spolkového prezidenta, kdy musí být tímto způsobem potvrzeno rozhodnutí Národní rady o jeho odvolání. Poté spolkový ministr vnitra ve lhůtě tří týdnů rozhodne o předložení lidové žádosti k podepisování. To je potřeba si zase zároveň říct. Takže zase je to o to vstřícnější. Poté spolkový ministr vnitra ve lhůtě tří týdnů rozhodne o předložení lidové žádosti k podepisování. Lhůta k podepisování je zpravidla osmidenní. Obce určí místa, kde mohou lidé žádost podepisovat, korespondenční hlasování není možné. To bylo Rakousko. Takže se pojďme podívat na Slovensko. Je rozlišováno mezi referendem obligatorním a fakultativním, ke kterému se vztahují níže uvedené informace. V rámci fakultativního typu referenda můžou být řešeny otázky veřejného zájmu, kromě záležitostí základních práv a svobod, daní, odvodů a státního rozpočtu.
Protlačení změny přes odpor malých zemí se má dít postupně. Francie a Německo prosazují důkladnou reformu EU před přijetím dalších kandidátů, jako jsou země na Balkáně nebo Ukrajině. No to je skvělé. Takže o co tady jde? Takže to je samozřejmě absolutně šílené. Tak jak to chce ten váš nový ministr, který je úplně zbytečný, pro EU, pan Dvořák. No a co teď říká Berlín i Paříž? Tyto země, včetně České republiky - a to já nevím, ale za nás to tak bylo - Maďarska a Polska se právě bojí, že při změně hlasování tak už nebudou moct prakticky nic ovlivnit a vždy bude možnost jejich přehlasování tak, jak se to děje v jiných oblastech evropského legislativního procesu. To pozvání! Takže podle obou státních tajemnic se však konsenzus od loňska změnil. Myšlenka, že musíme EU připravit na rozšíření, se mezi státy stále více prosazuje, tvrdí Lührmannová, server Euroactiv. Ale neuvádí, proč se tedy Berlín a Paříž snaží reformu obejít oklikou a nikoliv cestou změny zakládacích smluv EU. No a dokonce tedy udělali pracovní skupinu složenou z odborníků na institucionální reformy EU. Kromě toho začala začátkem května svou činnost Skupina přátel pro hlasování kvalifikovanou většinou v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Toto je zásadní. Toto je zásadní. Já jsem zažil diskuse, kdy jeden premiér řval na jiného premiéra: Nikdy jsme vás neměli vzít do EU! A ten na něho řval: Vždyť dostáváš pět miliard eur dividendy každý rok! Pan Rakušan mluví o solidaritě? Jo, my jsme byli vždycky solidární. My jsme byli vždycky solidární. Ale nikdo nám nemůže vykládat, že my tady dostáváme, ano, ty dotace, které oni si vymysleli, ale zároveň tady odteče každý rok 280 miliard dividend. Vždycky o tom byla ta debata. Takže prosím vás, všechno, co jste udělali s Bruselem, jste podělali. Předsednictví, teď tu migraci. Když pan Bartoš - a to je reprezentant toho proudu, který bohužel vás řídí. A já to nechci. Nechci to!